Všechny tyto subjekty musí dnes komunikovat s mnoha exekutory. Dochází k dublování nákladů a administrativních činností. Těmto institucím navíc hrozí pokuty, pokud opomenou vyřídit odpověď, což se může pod množstvím administrativního zatížení lehce stát. Systém navíc oprávněné motivuje vymáhat i nevymožitelnou pohledávku, protože za zahájení a vedení exekuce není žádný poplatek. Systém exekucí je tak nadužíván. Při této úpravě by si oprávněný mohl po určení exekutora snadno udělat představu, zdali je jeho pohledávka vymožitelná. Exekutor by evidoval všechny nově vzniklé pohledávky povinného. Podle stávající úpravy je exekuční řízení zahajováno návrhem podaným exekutorovi. Nově by věřitel podal svůj návrh exekučnímu soudu, což je až na výjimky okresní soud v místě trvalého pobytu povinného. Veškeré další exekuce proti povinnému bude pak soud přidělovat stejnému, již dříve určenému exekutorovi.
Navrhujete zařazení nového bodu s názvem Financování resortu školství. Musíte vždycky říct, jaký bod jaký den. Nyní je přihlášen pan poslanec Vondráček. Dvě přihlášky asi spojí vystoupení do jednoho.
Můj návrh, jak je uvedeno na písemné přihlášce, se týká hlasování o zrušení stavu legislativní nouze. První díl se tu odehrál 2. února, když jsme schvalovali ten zákon v rozporu s podmínkami stavu legislativní nouze, kdy tyto podmínky objektivně neexistovaly. Upozorňovali jsme na to, vystupovali, citoval jsem vám tu nález Ústavního soudu, přesto jste tento zákon schválili ve zkráceném řízení, ve kterém jsou výrazně omezena práva parlamentní menšiny, která nemůže v podstatě předkládat žádné pozměňovací návrhy, nemá dostatek času se na to připravit, jsou omezena i práva na vystupování, neboť byl omezen čas na vystupování. Ale my jsme tohle neudělali. A proč? Ty podmínky jsou velmi restriktivní a mluví o tom Ústavní soud v několika nálezech. Já jsem se obrátil se stanoviskem na pana doktora Koudelku z Brna a velice v rychlosti mi napsal toto: "Stav legislativní nouze by měl být znovu potvrzen. To je přesně ten příklad, o kterém mluvím. Senát totiž svým hlasováním dal jasně najevo, že důvod pro přijetí vráceného zákona nevidí. Hrubým způsobem došlo k porušení zákona. Já jsem obdržel i nějaké argumenty, že v minulosti se o tom nehlasovalo. Někdy jsme to zvládli úplně bez jakékoliv širší diskuse, protože bylo jasné, že ten stav nouze trvá. V každém případě se hlasovalo usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." Dělali jsme to vždycky, nenajdete jedinou schůzi, kde by se o tom nehlasovalo. Jestli tady někdo tvrdil něco jiného, tak v době covidové krize se nikdy nehlasovalo jinak. V podstatě není tu obava ani z toho, že by se covid mohl vrátit, jinak by se přece museli chovat jinak, ta vláda. Zastavuje se očkování třetími dávkami, téměř vůbec nefunguje registrace. Ministr Válek sliboval oživení očkování s příchodem nové vakcíny Novavax. Ruší se testy zadarmo od března, tím pádem se vypíná další prvek, který fungoval jako prevence a měl za úkol snížit riziko šíření nákazy. Na rozdíl od okolních států, které také rozvolňují, tady ministr zrychlil tak, že zrušil i prokazování se očkováním nebo prodělanou nemocí do uzavřených prostor, kde je více lidí. Pan premiér v rozhovoru řekl, že doufá, že se pandemický zákon nikdy nepoužije.
Prosím, paní ministryně obrany.
Děkuji vám. Naplnil se ten úplně nejhorší scénář. Došlo k útoku na suverénní a svobodnou zemi, k útoku, jež nelze nazvat jinak než ohavným zločinem. Jak se již mnohokrát v historii potvrdilo, s agresorem se domluvit nelze, a pokud chce válku, tak jí docílí. Je vždy jen otázkou času, kdy se tak stane a s jakou záminkou či odůvodněním to bude. Tento útok ze strany Ruska jednoznačně odsuzujeme a reakce Západu musí být co nejtvrdší. Ruský režim musí znatelně pocítit dopad tvrdých sankcí a sílu a jednotu západních spojenců. Musíme mluvit všichni jedním hlasem jako Aliance, ale i jako Česká republika. Proto velmi vítám a i já děkuji vrchnímu veliteli ozbrojených sil za jeho odsuzující slova na adresu prezidenta Putina. Pane prezidente Zemane, děkuji vám. Nesmíme také dopustit, aby ruská propaganda a interpretace vývoje na Ukrajině ovládla veřejný prostor a překryla skutečnou podstatu, tedy že Rusko přistoupilo ke kroku, který není ospravedlnitelný žádným argumentem. Je třeba věci nazývat pravými jmény - invaze je vždy invazí, násilí násilím, vražda vraždou. Nepřipusťme, aby toto bylo jakkoli rozmělňováno lživými zkazkami o tom, jak bylo Rusko vyprovokováno, zahnáno do kouta, frustrováno. Nic z toho není pravda. Rusko není a nebylo nijak ohroženo. Dnes ráno jsem svolala krizový štáb Ministerstva obrany, kde jsme obdrželi informace od velení naší armády. Následovalo jednání na Bezpečnostní radě státu. Večer se opět sejdu s kolegy z resortu na dalším krizovém štábu Ministerstva obrany. Pokud jde o reakce a další kroky, vážení kolegové a kolegyně, Česká republika intenzivně jedná na mnoha úrovních o společném postupu v rámci Severoatlantické aliance. Jak jsem říkala, dnes zasedala Severoatlantická rada, zítra proběhne mimořádný summit. Aliance aktivuje mimořádné obranné plány umožňující nasazení sil velmi rychlé reakce na obranu členských států. Pokud bude potřeba, jsme připraveni vyslat vojáky velmi rychlé reakce a jednat podle situace o dalších požadavcích. Vzhledem k vážnosti dění vyhlásilo NATO pro členské země krizová opatření právě pro tyto případy. Zítra máme jednání vlády. Jsem připravena tento materiál předložit již zítra. Ale dodržíme zákonný postup, alianční pravidla i mezinárodní právo, protože nejsme Putin. Jsme připraveni maximálně pomoci Ukrajině. Už nyní ji podporujeme materiálně, ať už jde o dar dělostřelecké munice, nebo humanitární pomoc. Naším cílem není situaci eskalovat, ale ukázat sílu. Putinův režim musí být za svou agresivní politiku a vraždění nevinných civilních obyvatel povolán k odpovědnosti. Pokud jej nezastavíme dnes, budeme zítra čelit ještě většímu ohrožení třeba my sami. A to se týká i České republiky. Nemusí se zastavit na Ukrajině. Všeho schopný bandita Putin nakonec prohraje, ale bude to stát životy, zdraví a velké škody na majetku nevinných lidí. Riskuje životy nejen Ukrajinců, ale především svých vojáků a obyvatel, které si bere jako rukojmí pro realizaci svého šíleného plánu. My jako Západ nejsme slabí. Závěrem si dovolím malou poznámku: Současná situace nám, milé kolegyně, kolegové, jasně ukazuje, jak důležitá je obrana země a jak ji nesmíme podceňovat. Válečné ohrožení bohužel není minulostí ani věcí pouze jiných kontinentů. Jednoznačně se ukazuje, že nesmíme svou obranu podceňovat a musíme do ní investovat. Druzi, my s vami!
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, vážený pane velvyslanče, snažili jsme se v uplynulých měsících diplomatickou cestou odvrátit konflikt na Ukrajině, ale Rusko si vybralo cestu války. Rusko pošlapává ty nejzákladnější principy evropské bezpečnostní architektury, mezinárodního práva a mírového soužití. Je tedy naprosto očividné, že lež se stala zcela běžným nástrojem ruské státní moci, a to včetně diplomacie. Proto i česká diplomacie jednoznačně odsoudila a označila za neakceptovatelné chování Ruské federace a podle toho také následují kroky, které česká vláda činí na mezinárodním poli ve vztahu k Rusku a ve vztahu k Ukrajině. Na mezinárodním poli, především v Evropské unii, zastáváme jasný a razantní postoj ohledně sankcí. Dnes večer bude mimořádné jednání Rady Evropské unie, kde se účastní pan premiér Fiala. Zítra se koná jednání ministrů zahraničních věcí, kterého se účastním já. Předpokládáme, že budou přijaty sankce na těchto dvou jednáních. Co se týče vztahu vůči Ruské federaci, tak jsme zahájili celou řadu kroků, které povedou k omezení vlivu ruských bezpečnostních složek na území České republiky. Některé z nich dnes již byly oznámeny, na dalších aktivně pracujeme. Vůči Ukrajině hledáme maximální možnou míru podpory nejen vyjádřením solidarity, ale i skrze konkrétní kroky, ať již humanitární, nebo další.
Také děkuji. Já jenom oznamuji stažení omluvenky pana poslance Balaše. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážený pane velvyslanče, pane premiére, členky, členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. A to je věc, kterou jsme taky ani v našich soukromých životech v našich zeměpisných šířkách úplně nezažívali. My tady v České republice můžeme naše děti uklidňovat, my jim můžeme říkat: Ne, ne, tady válka nebude, to nedopustíme, to se nestane. Ale ti, kdo se vzbudili ráno na Ukrajině, tak svým dětem, a já vůbec nevím, jak se to dělá, museli vysvětlit, že válka je a že jsou v ohrožení jejich rodiny, jejich bezpečí, jejich holý život, jejich majetek, že možná bude nutné se zvednout a vydat se někam na cestu, někam, kde ty děti v životě nebyly. A my bychom v této chvíli měli myslet na historickou zkušenost České republiky. My bychom měli myslet na to, že jsme země, kterou potkaly v minulém století dvě krvavé totality, země, která byla samozřejmě součástí dvou krvavých světových válek. Že ta válka i naším územím procházela, že měla své oběti materiální, ale především oběti na životech, na lidském zdraví. My bychom měli být prvními, kdo chápe tu strašnou realitu, do které se dneska ukrajinský národ vzbudil. Zároveň je potřeba si říct, že my v této chvíli jsme v té válce vlastně taky. Jak už mluvil pan velvyslanec, je to útok na historické uspořádání Evropy po válce, je to pošlapání všech mezinárodních dohod, je to pošlapání té architektury Evropy, kterou jsme doufali, že pošlapávána nebude, a my jsme byli jejich součástí. Ale my jsme taky v jiném typu války, my jsme v typu války s dezinformacemi, s tím, že se jakoby v té dnešní divné době bojíme označit věci pravými jmény. Nebojme se! Dneska to udělat musíme a tady na tom místě musí zaznít: Rusko je agresor a Ukrajina je oběť! První vlna solidarity v každé krizi bývá silná, ale my musíme vydržet. Za Ministerstvo vnitra říkám, že jsme připraveni. Je hotový typový plán pro migrační vlnu nejrůznější intenzity. V této chvíli ještě také nevyžaduje takovýto stav žádný změněný legislativní rámec, pohybujeme se ve standardním legislativním prostředí. Chtěl bych naše ukrajinské přátele ubezpečit: zastavili jsme jakékoliv vyhošťovací procesy Ukrajinců z České republiky zpátky na Ukrajinu. Chci ubezpečit, že se nemusí bát, jestli jim v těchto exponovaných dnech o nějaký ten den vyprší povolení k pobytu v České republice. Samozřejmě tady budou moci zůstat a policie v tom směru bude jistě benevolentní, a především přicházíme s novým typem víza, které bude velmi jednoduché na vyplnění. Ta žádost bude nejjednodušší, jaká může být, a veškeré informace i v ukrajinštině budou uvedeny na stránkách Ministerstva vnitra. Zavedli jsme speciální telefonickou linku pro Ukrajince, už je v provozu, její číslo je také na stránkách Ministerstva vnitra. Ta solidarita je ohromná a určitě bude ještě pokračovat. Zároveň bych chtěl říci, že je připraveno i kontaktní místo. Jeho adresa bude zveřejněna zítra po schválení oranžového stupně, kde pro případné příchozí z Ukrajiny budou zajištěny základní potřeby jako ubytování, strava či zdravotnická asistence. Nikdo z Ukrajinců nezůstane bez pomoci. Ministerstvo vnitra zároveň vytipovává další ubytovací kapacity ve státním majetku. A já mohu konstatovat, že České republika je v této chvíli připravena Ukrajincům v problémech pomoci.
Jsme s vámi, jsme s vašimi vojáky, se všemi těmi, kteří dnes v těchto hodinách, ale i v budoucích dnech a hodinách bojují o vaši svobodu, nezávislost, suverenitu. Naše obě země dělí a zároveň také spojuje mnoho společných okamžiků, především historie 20. století. Prožili jsme si také období vlivu sféry Moskvy. Prožili jsme si to, když se o našich záležitostech nemohlo rozhodovat na našich územích, a vy jste si třeba prožili i specifické momenty, jako byla třeba černobylská havárie, její zlehčování, přehlížení a ukázka toho, jak fungují dezinformace i ve 20. století. A to vše jsme si mysleli, že máme za sebou. Mysleli jsme si, že ve 21. století se nic z toho už nemůže opakovat. Vy jste měli alespoň určitou garanci v podobě Budapešťského memoranda z roku 1994, které bylo i určitou návazností na to, že se Ukrajina vzdala jaderného arzenálu, a které mělo garantovat v souvislosti i s dalšími mezinárodními dohodami vaši suverenitu, vaše státní hranice, vaše právo na vlastní sebeurčení, demokratický rozvoj vaší země. Bohužel, nic z toho v tento okamžik neplatí, protože je zde Putin a jeho administrativa, nerespekt k tomu všemu, o čem jsem před chvílí hovořil. A pomoci také i těm, kteří přijdou, kteří budou doplňovat třeba své rodiny z těch částí Ukrajiny, kde nebudou moci bezpečně žít, pohybovat se a fungovat. Musíme pomoci, pomáhali jsme a pomáhat budeme. Ještě se na nás, bratři Ukrajinci, osud usměje. Zhynou nepřátelé naši jako rosa na slunci. Začneme konečně vládnout v naší zemi."
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 13. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Poprosím vás, abyste se opětovně přihlásili vašimi identifikačními kartami, abychom mohli zaznamenat vaši účast, a případně ti, kteří žádají o náhradní kartu, aby mi sdělili její číslo. Pozvánka vám byla rozeslána dnes, ve čtvrtek 24. února, elektronickou poštou. Nyní bych chtěla přistoupit k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Barboru Urbanovou a poslance Hayata Okamuru. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolila jsem si na dnešní zasedání vzhledem k tomu, že se jedná o zcela mimořádnou situaci, mimořádnou skutečnost, kvůli níž se scházíme, protože připomínám, že bod, který byl na pozvánce a o který požádali poslanci je stanovisko Poslanecké sněmovny k ruské agresi proti Ukrajině, dovolila jsem si pozvat na dnešní jednání i velvyslance Ukrajiny v České republice. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane premiére, máte slovo.
Tato slova se mi pronášela těžce a v duchu jsem si přál, abych se mýlil. Dnešní ráno ale ukázalo, že nejčernější scénář, před kterým jsme mnozí varovali, se naplnil, a přestože jsme si mnozí nechtěli tuto skutečnost, tuto možnost vůbec připustit, tak je bohužel dnes realita. Ruská federace pod vedením Vladimíra Putina vojensky napadla Ukrajinu, suverénní a demokratickou zemi, která se rozhodla jít vlastní cestou, mimo sféru zájmů Ruska. Rusko také napadlo zemi, která je našim partnerem, se kterou máme historické vazby a odkud pochází řada lidí, kteří žijí zde mezi námi, kteří zde pracují, kteří jsou našimi přáteli. A k našim přátelům se nemůžeme postavit zády. Našim přátelům musíme v těžkých časech pomáhat, a to i za cenu vlastního nepohodlí a vlastních ztrát. My dobře z minulosti víme, jaké to je, když se od nás spojenci odvrátí, když se nás rozhodnou opustit v zájmu domnělého míru. Tyto země vždycky nakonec utrpěly větší ztráty, než kterým se snažily zabránit. Tuto chybu nesmí svět opakovat. Musíme jednat společně, musíme jednat rozhodně, musíme jednat tvrdě a musíme jednat morálně. Dnes večer proběhne jednání Evropské rady, kterého se zúčastním a na kterém budu jménem České republiky prosazovat co nejtvrdší postoj vůči Ruské federaci, protože agresor musí zaplatit cenu, cenu takovou, která ho donutí další útok zastavit.
Je to pro mě velká čest. Dnes ráno jsme se probudili do úplně jiného světa, do světa, kde Ruská federace bezohledně porušila Chartu OSN, všechny normy mezinárodního práva, bezpečnostní architekturu v Evropě, kterou jsme cenou velikánských obětí vybudovali po druhé světové válce. Rusko uskutečňuje pravidelné letecké útoky na vojenské objekty ozbrojených sil Ukrajiny a infrastrukturní a také civilní objekty po celém území Ukrajiny. Útoky zasáhly téměř všechna ukrajinská letiště, sklady s vojenskou municí, základny ukrajinských vojenských jednotek. O zákeřnosti okupanta svědčí třeba fakt, že se dnes při útoku na východě přikrývali bílými vozidly s logem OBSE. Ukrajinští vojáci jsou odhodláni bojovat do poslední kapky krve. Na jejich ramenou teď leží bezpečnost nejen Ukrajiny, ale celé Evropy. K tomu, aby ozbrojené síly Ukrajiny obstály v těžkém boji s ruskou armádou, však nutně a okamžitě potřebujeme pomoc našich spojenců. Vidíme a cítíme silnou přátelskou podporu České republiky. Dostáváme na ambasádě stovky dopisů podpory a nabídek pomoci pro potenciální ukrajinské uprchlíky.

K tomu bych chtěl také říct, že situace na hranicích se zeměmi EU je zatím klidná a nepozorujeme žádné razantní navýšení migračních toků v obou směrech. V případě potřeby ale budeme vděční za poskytnutí dočasného zázemí především pro starší osoby a děti ze zasažených oblastí. Nicméně teď, v současné situaci, potřebujeme opravdu rázné, koordinované a silné kroky, které jediné mohou zastavit agresi Putina proti Ukrajině.

První je finanční a ekonomická úroveň.

Ukrajina rovněž požaduje vyhoštění ruských velvyslanců po celém světě, přerušení diplomatických vztahů s Ruskem a vyloučení Ruska z Rady bezpečnosti OSN.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 13. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 13. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložen. V hlasování číslo 3 bylo přihlášeno 163 poslankyň a poslanců a všichni byli pro.
Celá Evropa a Rusko zejména z historie velmi dobře vědí, co je to válka a jaké hrůzy, materiální škody, ale především lidské utrpení přináší. Je zřejmé, že i s naší vlastní unikání historickou zkušeností 20. století nemůžeme v těchto dnech a hodinách mlčet. Nesmíme současnému vývoji nečinně přihlížet. Musíme využít veškeré efektivní prostředky k tomu, abychom Ukrajině maximálně pomohli a aby Ruská federace za svou agresi nesla patřičné důsledky. Válka vždy nejvíce dopadá na nevinné běžné obyvatele. Přejme si, abych jich v následujících dnech bylo co nejméně. Poslanecký klub občanských demokratů samozřejmě podpoří usnesení, které tady bude načteno. Děkuji za pozornost a vyjadřuji Ukrajině maximální sounáležitost.
A nyní poprosím pana poslance se stanoviskem klubu SPD, prosím.
Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo vlády, vážený pane velvyslanče, dámy a pánové, dnes tady vystupuji za hnutí SPD, abych vyjádřil náš postoj k této situaci. To je na úvod. To neočekávám od pana prezidenta Putina, ale měli bychom toto mít na mysli celou dobu. Dnes rozvázala Ukrajina diplomatické styky s Ruskou federací. Někdo tu Ukrajinu nadále v Ruské federaci, její zájmy, bude muset zastávat. Myslím si, že v tomto případě vzhledem k tomu, že jsme podle pořadí ne-přátelství na druhém místě ve vztahu k Ruské federaci, by bylo velmi dobré, kdybychom se této role ujali my, a nadále mohli ovlivňovat nejenom diplomatická jednání, ale také jednání třeba o mírovém urovnání.
Je to však i útok proti základním hodnotám, na kterých spočívá soužití mezi civilizovanými národy. Dotýká se tak i bezpečnosti a životních zájmů České republiky. Jsem velmi ráda, že mohu konstatovat, že po dohodě všech klubů v Poslanecké sněmovně zde přednesu následující návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna: Já se v podrobné rozpravě pouze odkážu na již přednesené usnesení a požádám Poslaneckou sněmovnu, abychom o usnesení hlasovali jako celku, nikoliv po jednotlivých bodech, pokud proti tomu nebude námitek.
A nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak jej přednesla paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová.